To je prostor pro daňové úniky. Takže nejlépe, jak chceme bojovat s daňovými úniky, není EET, nejsou kontrolní hlášení, ale jednoduchý daňový systém.
Já nevím, jestli je to pravda. My jsme vám tady, pane premiére, chtěli vytvořit příležitost, abyste na neveřejném jednání mohl vysvětlit poslankyním a poslancům, co v těch médiích je pravda, co není pravda, jakou vyvodíte politickou odpovědnost z toho, že selhávají zcela evidentně členové vaší vlády, že ohrožují bezpečnost občanů. A vy jste tu možnost odmítli. To je naprosto nepřijatelné. A ten ministr, který to udělal, který takový signál dal, musí odejít, protože ve vládě nemá co dělat. A je vaše odpovědnost, abyste ho z té vlády dostal.
Pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Laudát, dále ještě pan předseda Kováčik a pan ministr kultury.
Já většinou příliš silná slova nepoužívám, ale dneska je použiji. Kdyby ta situace nebyla tak vážná, tak je až komická. Pan premiér Sobotka si bohužel dneska spletl židle. Jako by neseděl na té premiérské, ale jako by seděl tak, jak seděl asi osm let, v té opoziční. Premiér vlády, která zodpovídá za koordinaci tajných služeb, řekne veřejně "žádám o prošetření"! Ale to jsou slova opozice. Ne toho, kdo tu moc má. Vy máte prošetřovat a ne žádat o prošetření. A podívejte se, jak jsme postupovali my. Ty informace v tisku byly od pondělka. Tři čtyři dny jsme aspoň my, občanští demokraté byli velmi zdrženliví... Pane předsedo, zjednejte mi pořádek! Pan poslanec ví přesně který.
Tak pane kolego, prosím, zaujměte své místo. Ještě jednou poprosím skupinku vlevo, aby se rozpustila...
Vám je možná bezpečnost našich občanů ukradená. Tři nebo čtyři dny jsme byli poměrně zdrženliví. Říkali jsme si - je to citlivá věc, tajné informace. Ale pane premiére, byli to ministři vaší vlády, kteří nejsou schopni mlčet, kteří jsou důležití a musí komentovat. Nic jiného. Nic jiného. A citovala vyjádření ministra obrany, ministra spravedlnosti, ministra zahraničí. Proč se bojíte? A nepřenášejte tu odpovědnost na bezpečnostní složky a policii, jak jste udělal. My mluvíme o politické odpovědnosti! A vy říkáte: Vy jste snížili počet policistů! Nepřipravili jste se na špatnou dobu! Tak když budeme mít o deset tisíc policistů víc, tak ministr obrany bude mlčet? Takhle to vidíte? A my mluvíme o politické odpovědnosti! Tak neříkejte, že ministr Pelikán postupoval podle zákona. No to je asi pravda. Nikdo z nás nepodává trestní oznámení jako mnozí z vás, když prohrají nějaký politický souboj. A pak napíše dodatečně - no, to je vytržená věta... A už se z toho nevylže. A místo abyste ho odvolal jako v každé normální západní zemi, tak tady říkáte, ať to projedná komise pro Vojenské zpravodajství, kterou čirou náhodou vede jeho stranický kolega. Ale to není pochybení Vojenského zpravodajství, to je pochybení ministra obrany. My kritizujeme vládu a konkrétní vaše ministry. A komu se vláda odpovídá? Ale někdo mluvil. A někdo z nich mluvil! Ale za to může zřejmě bývalá vláda, protože snížila počet policistů. Já tu logiku opravdu nevidím. Nic jsme nezaplatili a navíc ta částka neodpovídá. To přece není normální. Anebo to projedná předseda výboru pro bezpečnost pan poslanec Váňa se svým stranickým kolegou prvním místopředsedou Chovancem. Dneska, za chvilku, budeme mluvit o tom, jak bude chráněný registr diagnóz, nebo zítra uslyšíme, jak budou chráněné obchodní informace z EET a kontrolního hlášení. A vy, milé kolegyně, milí kolegové ze tří vládních stran, vy taky ne. Už dneska ráno jste mě upozorňovali: Pozor, je opoziční okénko. Protože tohleto je mnohem důležitější než ty naše návrhy zákonů, které tady leží sedm měsíců, dvanáct měsíců, čtrnáct měsíců. Ale pan premiér dal podnět k prošetření. A pak už jenom na okraj takové věci, jak vláda funguje. A kdy my jsme to varování přejali a informovali jsme naše občany?
Že si uvědomuji, že jsou tam některé momenty environmentálního významu nebo zemědělského významu, o kterých je možné hovořit ve druhém čtení, a nejsem maximalista.
Eviduji faktickou poznámku pana poslance Urbana.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já myslím, že to nelze nazvat nesystémovým krokem, protože se musíme podívat na nějakou historii. To je o výkonu akcionářských práv. Dnes je vykonavatelem akcionářských práv Ministerstvo financí nikoliv proto, že by nám to určoval Brusel nebo cokoliv jiného, ale to vzniklo tak, že zanikal Fond národního majetku a ten byl celý převeden na Ministerstvo financí. Platí, že tady má být ministerstvo, které zajišťuje rozvoj, strategii reálné firemní politiky, reálného hospodářství, a to podle mého názoru by daleko víc mělo být Ministerstvo hospodářství. Ministerstvo financí by tady mělo být na to, aby se vybíraly dobře daně a podobně. Z tohoto pohledu nemůžu tedy potvrdit, že to je nesystémové řešení. Naopak, bývá to Ministerstvo hospodářství. Nicméně podle mého přesvědčení je to návrh, který je k diskusi, nikoliv k nějakému primárnímu jednoduchému zamítnutí.
Eviduji dále dvě přihlášky. První pan poslanec Laudát, po něm pan poslanec Stanjura.
Dámy a pánové, já se také chci jako spolupředkladatel velmi přimluvit za to, abyste tento návrh pustili do druhého čtení. například pohonné hmoty a další a další věci. A co se týká energetiky, tak sami víte, že skutečně už se to posunuje někam jinam. A čím dál více nabývá rozhodování, do kterého více než ekonomika je potřeba odbornost, konkrétní, praktická. Ale pojďme dělat koncepční kroky, aby další nástupci měli trošku snadnější práci.
Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Stanjura se svým příspěvkem do rozpravy.
Ale poslední, které zbylo je Ministerstvo dopravy. Ale byla by to cesta přesunu kompetencí výkonu akcionářských práv na MPO k tomu budoucímu Ministerstvu hospodářství. Je tam sedm členů, a přestože Ministerstvo dopravy v očích veřejnosti oprávněně má stoprocentní odpovědnost za fungování Českých drah, tak má tři ze sedmi členů řídicího výboru. To všechno podle mého názoru potvrzuje oprávněnost našeho dlouhodobého cíle mít jedno Ministerstvo hospodářství. Ale skutečně si myslíte, že v oblasti hospodářství či ekonomiky máme mít jednoho politicky supersilného ministra a ty ostatní takové chudé příbuzné? Ve výborech se můžeme bavit o účinnosti.
Budeme tady čekat, že nějaký migrant si půjde zaplavat do veřejného bazénu a pak tam také znásilní nějakého chlapečka, a vy potom teprve budete hledat nějakého pachatele? Takže já se vás znovu ptám. Žádám o zařazení tohoto bodu. To je vše, co tady chceme slyšet.
Ano, je to tedy žádost o nový bod s názvem, který byl načten, a to jako první bod dnešního jednacího dne.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, víte, že já málokdy využívám svého přednostního práva, ale v tento okamžik jsem k tomu v podstatě byla donucena vystoupením mého předřečníka.
Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid. Pan ministr Němeček a pan exministr Heger, prosím.
Tuto situaci řešíme již delší dobu jak s Ministerstvem obrany, tak s Ministerstvem vnitra. Petice vznikla na území Benešova bez vašeho přičinění a já vás prosím a žádám jménem vedení města, abyste nezneužíval situace v Benešově ke své předvolební kampani. Já si myslím, že to je neetické a nepatří to na půdu Poslanecké sněmovny.
Paní poslankyně Černochová a připraví se pan předseda Černoch.
Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, asi tušíte, v jaké věci před vás předstupuji. Dovolím si navrhnout zařazení nového bodu s názvem Úniky informací z Bezpečnostní rady státu, a to jako první bod zítřejší odpolední schůze Poslanecké sněmovny. Krátké odůvodnění, které snad všichni cítíme stejně. V minulých dnech jsme byli svědky totální destrukce bezpečnostních složek a systému státu v naší republice. Absolutní neschopnost vlády komunikovat s veřejností a sdělovat, nebo komunikovat v některých věcech, kde komunikovat nemá, tak komunikovat, a naopak ve věcech, kdy komunikovat má, tak nekomunikuje. Potvrdil to ministr obrany ve svém veřejném prohlášení. Doslova cituji: Pět lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států. Je to svázané, prohlásil v rozhovoru ministr obrany. Ten se vyjádří v té věci, že Fajád nebude Českou republikou vydán do Spojených států a toho času je na cestě na letiště, aby byl nikoliv deportován, ale odvezen do Libanonu. Ani to není málo. Slyšíme vyjádření pana premiéra Bohuslava Sobotky, který řekne, že ho to znepokojuje a že je nutné to nechat vyšetřit. Ve večerních hodinách slyšíme pana vicepremiéra Bělobrádka, který v Událostech, komentářích řekne, že vůbec o tom, proč pan ministr Pelikán rozhodl tak, jak rozhodl, on nic neví. Přitom se z médií dozvídáme a ze včerejšího Nerespektu se dozvídáme, že Bezpečnostní rada státu jednala v této věci několikrát, informace unikají z Bezpečnostní rady státu, což mně přijde naprosto nepřijatelné. Tady se nic neděje, tváříme se všichni, že se nic nestalo, že život běží dál. Dočítáme se, kolik Česká republika za jednotlivé rukojmí platí. Uvědomujete si to, že máme v Libyi ještě jednoho uneseného občana, a co jste těmito výroky, které se dostaly na veřejnost, jemu mohli způsobit? Já pevně věřím, že i on se sem vrátí, ale budou doufat, že se o jeho návratu nebudu dočítat z deníků, z bulváru, z týdeníků. Z tohoto důvodu žádá klub Občanské demokratické strany, aby se Poslanecká sněmovna v neveřejném zasedání touto problematikou zabývala. Kdy jindy než teď? Skutečně se stalo něco, co nemá obdoby, a nemůžeme si to nechat jako poslanci Parlamentu České republiky líbit a musíme chtít od zástupců naší vlády vysvětlení. Chci, aby se tento bod projednával zítra, tedy ve středu, 10. února odpoledne.
Budu možná opakovat některé věty, které zde padly, které zde říkala paní kolegyně Černochová. Obsah jednání nechtěl Úřad vlády komentovat. Ani ne čtrnáct dní nato, minulý čtvrtek, deník Právo zveřejnil obsah tajných informací ze zasedání Bezpečnostní rady státu. Evidentně tento únik informací souvisel s informacemi, které ministr Stropnický, když to řeknu kulantně, nakousl v rozhovoru v Hospodářských novinách, a to - cituji: Pět lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států. Právo sdělilo, že pětice Čechů padla loni v červenci do léčky připravované libanonskou tajnou službou, která chtěla dostat z Česka svého zadržovaného muže. Jejich únosu se přitom dalo předejít, kdyby neselhala komunikace mezi českou civilní rozvědkou a Vojenským zpravodajstvím. Vojenské obranné zpravodajství tak netušilo, že svého muže vyslalo do Libye do pasti. Dámy a pánové, tajné služby a vláda, zodpovědná za jejich řízení, má na triku několikanásobnou ostudu.
Udělejte deficit o sto miliard větší. Já budu znepokojen, ale nebudu to brát jako ohrožení sebe, své rodiny a svých sousedů. To, co jste teď udělal, je ohrožení života, bezpečnosti každého z nás, mého, mých dětí, mých sousedů, všech z deseti milionů občanů České republiky! Ta první jediná priorita, kterou tento stát má, chránit bezpečnost každého z nás, byla totálním způsobem devalvována, v této povinnosti jste selhali!
Nyní vystoupí pan předseda Kováčik, připraví se pan ministr kultury.
Rád bych poznamenal především, že každý ví, že historie nezačala na podzim roku 2013, a tím chci říci, že ten povzdech pana předsedy Fialy, jak dlouho ještě se budete odkazovat na minulost, kolik let, jak dlouho ještě budete svoje chyby svádět na nás, co jsme tady vládli kdysi - já bych chtěl pana předsedu Fialu ujistit, že ještě hodně dlouho. Bezesporu. Oba dva ministři podle mého soudu, skromného, se skutečně dopustili, a řeknu to velmi jemně, jisté netaktnosti nebo netaktičnosti. Děkuji za pozornost.
Kolegyně, kolegové, já se na nás chci obrátit s prosbou. A schválně říkám formulaci na nás, protože to, že jsem momentálně ministrem kultury, je v tuto chvíli důležité jenom v tom smyslu, že mám právo zde vystoupit v rámci práva přednostního. Není ani důležité, jestli jsem poslancem koalice, nebo opozice. Všichni jsme tady proto, že jsme získali důvěru občanů, konkrétních lidí, kteří nám věří. Panuje mezi námi shoda, že téma, o kterém tady hovoříme, je tématem velmi závažným. Já nás všechny prosím, abychom nevyužívali, nechci říct nezneužívali, ale nevyužívali tohoto závažného tématu ke krátkodobým politickým zájmům a politikaření. Určitě se staly chyby, ke kterým je třeba se umět přiznat, ale na předním místě prosím, dokažme spojit síly, protože další atomizace a zraňování společnosti je přesně to, co pomáhá těm, kterým jistě pomáhat nechceme. Ta země za to stojí. Snažme se, aby byla prostředím bezpečným a aby lidé, kteří nás zvolili, měli důvěru k nám, že jsme schopni se nad takto seriózními tématy sejít k věcné diskusi a spojovat síly k nacházení lepších řešení.
Ještě vystoupení pana předsedy Stanjury.
Tak řekněme to celé. Dokažme našim občanům, kteří nám věří, že jsme schopni se sejít a nad tak vážnými tématy seriózně debatovat. Tak prosaďte ve vládě tento postup, že se sejdeme, jak jsme navrhovali, například zítra odpoledne na neveřejném jednání a budeme seriózně debatovat. My jsme to navrhli, vy a vaši kolegové jste to zamítli.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 39. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Nejprve bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Grémium Sněmovny navrhuje následující strukturu jednání pro tento týden: Zítra tam mám pouze technické sdělení. V pátek zahájíme jednací den bodem 203, což je informace vlády k migrační krizi. Tolik z mojí strany dohoda, na které se shodlo vedení Sněmovny a politické grémium. Zeptám se, kdo se hlásí do rozpravy k pořadu schůze. Mám tady dvě přihlášky. První přihláška je pana poslance Okamury, potom přihláška paní poslankyně Černochové. Paní poslankyně Šánová se omlouvá z důvodu nemoci z dnešního jednacího dne. A nyní už má slovo pan poslanec Okamura.
Toto téma je skutečně vysoce aktuální, proto bych chtěl poprosit o zařazení jako první bod dnešní schůze, protože jak víte, tak aktuálně se vláda snažila proti vůli občanů vnutit nezákonně africké a arabské imigranty do města Králíky v Pardubickém kraji. Na základě petice, na které naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, spolupracovalo s místními občany...
Prosím o klid ve sněmovně. Prosím skupinky diskutujících, aby se usadily a umožnily pokračovat panu poslanci Okamurovi.
Jenom zdůrazňuji, že občané se dozvěděli o záměru vlády z facebooku. Opět vláda se snaží proti vůli občanů a za jejich zády tam vnutit nezákonné imigranty do místního objektu. Zároveň plně podporujeme vedení města Benešov v jednání, které povede k převodu těchto nemovitostí do majetku města za účelem využití pro potřeby občanů Benešova.
Mailovou adresu, mobil máte. Je to sice trošku zvláštní. A klidně vás tam příště nechám podepsat, aby tam bylo Stanjura, Klaška, abyste pro to mohl hlasovat. Je únor, je nejvyšší čas, má to platit pro letošní rok.
Myslím si, že se můžeme chovat trošku jinak a férověji.
Jinak jsem si s panem kolegou Kalouskem vysvětlil, jak to bylo s tím zvýšením DPH. To jsem měl tak trochu pravdu. Ano, padl návrh na zamítnutí, který jsem přednesl již jako zpravodaj. Podávám návrh na zamítnutí tohoto poslaneckého návrhu zákona.
Ještě přečtu omluvy, které dorazily. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání - Pardon, omlouvám se, neviděl jsem.
Hlasoval jsem pro návrh a mám tam na sjetině, že jsem se zdržel.
Nejsme v rozpravě, tudíž není možné dávat faktické poznámky. Je pouze možné vystupovat s přednostním právem. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Námitka byla přijata. Zopakuji, o čem budeme hlasovat. Pane předsedo, já řídím schůzi, položil bych otázku. Neumožnil jsem závěrečné slovo předkladatele. O vaší námitce, že jste nedostal slovo jako předkladatel na závěr projednávání.
To znamená, že jsme nemohli hlasovat.
Ano, máte pravdu.
Já bych vás požádal, abyste to předchozí hlasování prohlásil vy za zmatečné, umožnil závěrečné slovo navrhovateli a zpravodaji, a pak teprve můžeme hlasovat o návrzích, které padly v podrobné rozpravě.
Ano, máte pravdu, pane předsedo.
Děkuji. Já mám tu sjetinu tam. Mluvím k vám pěti. Stojí vám to za to?